Skoro jsem se vešel. No, my už jsme tady měli možnost snížit počet těch kontrol. To se tady bohužel nepodařilo prosadit ke škodě těch, kterých se to týká.
Děkuji. Nyní faktické poznámky, nejprve pan poslanec Martin Komárek, po něm pan poslanec Leoš Heger.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jeho neposloucháte v tom, že on chybu připustil a hezky se za ni omluvil, což já samozřejmě kvituji. A neposloucháte ani mě, protože já jsem pana předsedajícího vůbec nepeskoval. Pouze jsem chtěl, aby předsedající neměli dvojí metr, aby jeden faktickou poznámku na úvod připustil a druhý ne, na což mám myslím právo, protože tato Sněmovna by měla mít jenom jedna pravidla. Aspoň doufám.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo.
Jasně, chápu.
Pane poslanče, já ještě poprosím skupinky, které zde diskutují, aby se rozpustily a věnovaly pozornost této závažné věci.
Myslím si, že k jednomu ze základních atributů státu patří zajišťování vnější bezpečnosti a obrany jeho příslušníků, tedy státu. A to byla taky základní pohnutka, proč jsem předložil pozměňující návrhy do původní novely Ministerstva dopravy, která předpokládala, nebo umožňovala stávajícím provozovatelům požádat stát o vyvlastnění letištních pozemků, eventuálně infrastruktury v jejich prospěch. S tímto jsem se tedy neztotožnil, nesmířil a myslím si, že v dnešní době tento zájem je výrazně větší než zájem vyvlastnit ve prospěch stávajících a někdy soukromých provozovatelů. To jsou tedy dva základní důvody, proč jsem předložil své pozměňující návrhy.
Pokud je to řádná přihláška do rozpravy, pane poslanče, tak prosím počkejte, protože s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek.
Promiňte prosím, já nechci příliš vstupovat do této věcné debaty, ale jsou přece jenom některé pojmy, na které bychom si měli dát pozor, abychom se sami nedezorientovali. Veškerý majetek státu patří České republice. Vlastníkem je Česká republika a teď má právo hospodaření s tímto majetkem ta instituce, ona instituce, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany. Je samozřejmě možné měnit právo hospodaření tohoto majetku, jehož vlastníkem je vždycky ale Česká republika. Představa, že by stát vyvlastňoval státní majetek, která znepokojila pana poslance Klašku, nás znepokojovat nemusí, protože něco takového možné není.
Myslím, že už tady proběhla diskuse ohledně letiště Plzeň-Líně, které je ve vlastnictví státu, kterému není placen řádně nájem, a při přistání vojenského vrtulníku ještě za to stát musí platit. Už se o ní teď nehovoří, teď se hovoří o jiných variantách.
Pan poslanec Kolovratník s řádnou přihláškou. A je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.
Já s vámi souhlasím. Víme o letišti Líně, víme o Příbrami, ale já to vnímám i jako shodu dvou ministrů, možná ústupek Ministerstva obrany. Byla to původně - a znovu to opakuji - transpozice evropské legislativy, pouze základní transpozice, a tak jsme se na hospodářském výboru domluvili, že v tuto chvíli ji propustíme a odsouhlasíme. Mým úkolem pochopitelně není hovořit za exekutivu, za pány ministry. Jsou možnosti podání poslaneckého návrhu v tom smyslu, že bude připraven na ministerstvu, ale někteří poslanci se pod něj v uvozovkách podepíší, připraví ho, tím ten proces bude rychlejší. Těch možností je více. Ale jménem předsedy hospodářského výboru i svým, toho garančního, vás chci poprosit, abychom nevraceli téměř po roce projednávání tento materiál k dalšímu projednání.
Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ještě přečtu omluvy. Končím rozpravu. Není tomu tak. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Vážený pane předsedo, nejprve tady máme procedurální návrh na vrácení do druhého čtení.
Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi, který podal návrh na opakování druhého čtení. Kdo je proti?
Jsou to ty nejkřiklavější a největší masakry teroristické, které byly provedeny. Pro usnadnění dalšího postupu Rada EU přímo stanovila seznam organizací a osob splňujících tuto definici. Chtěl bych v této souvislosti říci, že tyto věci byly promítnuty i do právního řádu České republiky. Z tohoto pohledu si myslím, že navrhovaný zákon má své opodstatnění z hlediska toho, že terorismus je závažná hrozba. Nesplňuje však to základní kritérium, a to otázku, nakolik je český stát, moc výkonná, zejména vláda, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany připraveno s terorismem bojovat. Z tohoto pohledu bychom se spíš než nad novelou tohoto zákona a doplňováním svým způsobem nadbytečných skutkových podstat měli zamýšlet nad tím, jaká je skutečná odpovědnost vlády a jak se vláda chce zhostit praktického boje s terorismem.
Já vám děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Václav Snopek.
Otevírám další bod, kterým je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem návrhu novely zákona o České obchodní inspekci je zajistit účinný dozor nad dodržováním spotřebitelského práva prováděný ČOI, a tím zajistit účinnou ochranu spotřebitelů. V návrhu zákona se za tímto účelem zpřesňují podmínky provádění kontrolního nákupu. V praxi totiž inspektorům často činí potíže vyřídit vrácení peněz a kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované osobě. Tím dochází ke zvyšování administrativní zátěže inspektorů a také k potřebě následně řešit, jak naložit s takto nabytým majetkem. Nově se tedy zavádí fikce uzavření smlouvy při provádění kontrolního nákupu a právo inspektorů od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Návrh pro inspektory ČOI dále zakotvuje kompetenci, aby si v případě důvodného podezření na závažné porušení právních předpisů mohli zjednat přístup do prostor prodávajících. Typicky půjde o otevírání stánků na tržnicích, v nichž se prokazatelně nacházejí nebezpečné výrobky nebo padělky. Inspektoři ČOI totiž nemají dostatečné pravomoci k tomu, aby si k uvedenému zboží zajistili přístup, zejména v případě, kdy prodávající opustí stánek a nebezpečné nebo padělané zboží v něm uzamkne. Podobnou pravomocí dnes disponuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pokud osoba s těmito požadovanými informacemi nakládá, bude je muset na základě žádosti inspektorů ČOI bezodkladně sdělit, jinak se vystavuje sankčnímu postihu. Návrh novely zákona o ČOI také zpracovává změny, které vyplývají z přijetí související legislativy. Na závěr mi dovolte předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Tento termín by měl být dodržen především s ohledem na právní jistotu dotčených subjektů.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jak už bylo řečeno, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je reagovat na rozvoj nových forem prodeje na spotřebitelském trhu, jakož i na praktické zkušenosti České obchodní inspekce z výkonu dozoru a navrženou úpravou na tyto poznatky navázat a vytvořit tak inspekci podmínky pro co nejefektivnější výkon kontroly v oblasti její působnosti. Cílovým stavem by se tak měla stát pokud možno co nejúčinnější ochrana jak spotřebitelů, tak poctivých podnikatelů, neboť i oni bývají poškozováni konkurencí používající nekalé obchodní praktiky. Pozitivním směrem je veden také návrh zajišťující na jedné straně účinný výkon kontroly a na straně druhé ochranu osobních údajů inspektorů inspekce. S takovými případy se spotřebitelé a Česká obchodní inspekce setkávají stále častěji. Návrh zákona proto reaguje na tuto rozšiřující se praxi nepoctivých podnikatelů, když vkládá do rukou České obchodní inspekce efektivní nástroj směřující k dohledání odpovědného subjektu. Proto je třeba stávající právní úpravu dopřesnit, aby byly povinnosti prodávajícího při kontrolním nákupu jasně stanoveny zákonem a nebylo možné diskutovat o různých právních výkladech. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo.
Takže o 30 dnů na 30 dnů. Má ještě někdo zájem? Další se hlásí s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Kudela.
Je to dobrá norma.
Já většinou ve třetím čtení opravdu nevystupuji. Za druhé. Letiště Příbram Ministerstvo obrany neprodalo dvakrát, ale jenom jednou, jak říkáte.
Jsme svědky toho, že je spor ve vládě mezi dvěma ministry a dvěma ministerstvy. Mě navštívili zástupci obou ministerstev, jak dopravy, tak obrany. Vyslechl jsem si je, a právě proto si myslím, že to nemá jednoduché řešení. To vím dlouhodobě. Panu ministrovi, pokud říká, že vypracuje ještě v tomto volebním období nějakou novelu, kterou schválíme, se nedá věřit. Takže není to možné splnit z časového hlediska, ne z nevůle ministra dopravy či Ministerstva dopravy. Z toho jenom u 65 má stát zmapované vlastníky. A pouze v pěti případech má nadpoloviční většinu jeden privátní subjekt a provozuje letiště druhý privátní subjekt. A to by docházet nemělo. To si myslím, že je špatný přístup, protože pokud se podíváte na dnešní platné předpisy, tak je iluze vybudovat nové letiště. Někdo řekne, teoreticky je to možné, ale prakticky to možné není. Nebavíme se o majetku. Tohle se stihnout dá. Pokud dneska ten zákon v nějaké podobě projde, tak žádná novela do konce volebního období nebude z časového hlediska schválena. Kdybychom byli v polovině volebního období, nebo v prvním roce, tak tento můj argument by nebyl pravdivý nebo silný. Ale podívejte se, kolik těch zákonů máme, podívejte se, kolik týdnů schůzí je naplánováno a v jakém stavu je ta uvažovaná novela. Takže pokud to pan ministr myslí vážně, a já ho beru vážně, tak podle mě má podpořit to vrácení. Není to možné. Myslím, že ostatní body mají širokou podporu. O tohle se přeme. Pokud nechceme a rezignujeme na řešení v tomto volebním období, tak dneska můžeme schválit zákon v nějaké podobě, to už je v zásadě jedno.
Dvě faktické poznámky. Pan poslance Bendl, potom pan poslanec Adamec.
Zmiňované příbramské, ale bez problémů není ani Benešov, Kladno, Velká Dobrá, ale i Milovice, případně Vodochody a podobně. Zkrátka těch starostí je tam velká spousta. Je otázka, do jaké míry to bude priorita této vlády. Pokud ho máte, pak to vzetí zpátky a posečkání je určitě lepší řešení, než když sem tu materii přinesete nejdříve na příští schůzi, úplně nejdříve.
Závěrem mi dovolte říci, že vzhledem k tomu, že se zákon zabývá problematikou zdravotně postižených, ke které se hlásí všechny parlamentní strany, si dovoluji věřit, že o parametrech předložené novely budeme intenzivně diskutovat a hlavně při jednání ve výborech se snažit o její případnou kultivaci. K tomuto cíli si vás dovoluji zdvořile požádat o propuštění našeho návrhu do dalšího legislativního procesu a avizuji, že v podrobné rozpravě požádám o zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 20 dnů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem měla připravenou velmi podrobnou zpravodajskou zprávu, ale kdybych vám ji zde tady přečetla, tak bych kopírovala pana předkladatele a myslím si, že bychom tento čas měli zkrátit a dát prostor diskutujícím.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Jako první se přihlásila opět paní poslankyně Jana Hnyková.
Ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit na život zdravotně postižených. Deklarujeme a hlásíme se k řadě mezinárodních dokumentů, vytváříme národní plány, vydáváme zprávy o situaci zdravotně postižených. Možná si někteří z nás občas něco vyslechnou, ale děláme opravdu toho dost pro tyto lidi? Naším obecným cílem by mělo být zlepšení prostředí, dostupnosti péče a služeb a především integrace zdravotně postižených do společnosti, do vzdělávacího systému, odstraňování bariér ve veřejném prostoru, zapojení zdravotně postižených do pracovního procesu a umožnit jim realizovat se. A to nemluvím o rodinném životě. Zapojení se do kulturního a společenského života. Pro nás, zdravé občany, naprosto běžné záležitosti, o kterých mnohdy ani nepřemýšlíme. Je to tak samozřejmé. Kolik takových případů známe. Kolik životů je takto ovlivněno. Přesto si doufám říci, že se situace změnila. Zlepšil se přístup, ale znovu se ptám, zda jsme udělali dost, zda bychom pro zdravotně postižené, a v tuto chvíli musím přidat i seniory, neměli dělat mnohem více. Tato novela je toho důkazem, že je pořád co zlepšovat ve prospěch těchto lidí. Také to zlepšilo život zdravotně postižených. Připadá mi někdy, že si tito lidé musí změny přímo vynutit. Po přečtení důvodů, proč vláda zaujala neutrální stanovisko, mě hned první bod nadzvedl ze židle. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje analýzu účinnosti zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. To jsme slyšeli již před dvěma lety na našem podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené seniory a sociálně ohrožené skupiny. A co se stalo do dneška? Musel přijít poslanecký návrh. Závěrem. A mezi nimi je to i skupina zdravotně postižených a seniorů a těch, kteří se o ně starají. V České republice existuje řada nadací, organizací, které shánějí sponzorské dary pro lidi se zdravotním postižením. Chodíme na pochody, abychom vybrali peníze na jejich život. Neměli bychom se zde společně zaměřit na zlepšení života zdravotně postižených? Toho, co je trápí a jak bychom chtěli, aby žili? To je nepřijatelné. Já vám děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Jako další vystoupí pan poslanec Vilímec a připraví se paní poslankyně Nohavová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Některé ty návrhy nemají ani podporu celé koalice, nebo minimálně o nich koalice ani nejednala.
Slyšíte tady, že náš návrh je nadbytečný, nepotřebný, a pak zástupci Ministerstva spravedlnosti obcházejí jednotlivé poslance a doslova žadoní, abychom jejich velmi podobný návrh schválili, a to narychlo v prvním čtení, protože není čas. Ale já vím, že nemůžete přiznat, že by opozice měla pravdu. Ale jak se u nás říká, ono odsaď podsaď. Jsem rád, že tady zaznělo spoustu návrhů, co je potřeba udělat, abychom byli chráněni před terorismem. Já s tím naprosto souhlasím. Já připomínám, že tady se jedná o trestnost podpory terorismu a usnadnění uvalení vazby. A ano, já to přiznávám, jsou tam nedostatky. Každopádně i tak, přestože ty chyby tam jsou. A my to přiznáváme, víme o nich. V návaznosti na to, že se změnila legislativa. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji. Nyní tedy vystoupí pan zpravodaj v rámci závěrečného slova. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, vidím, že sál se postupně zaplnil, takže téma vás asi zajímá. V diskusi vystoupilo šest kolegů a diskuse byla velmi plodná včetně toho, že jsme rozpoutali řadu faktických poznámek. Děkuji vám všem za diskusi.
Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a předložený návrh se zamítá. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.
Otevírám bod, kterým je Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé dámy, vážení pánové. Než se dostanu k hlavním cílům předkládané novely, dovolte mi, abych shrnul vývoj, který vedl k současně platnému legislativnímu stavu, který je v řadě ohledů pro osoby se zdravotním postižením nepříznivý. Z tohoto počtu je asi 300 tisíc lidí s těžkými vadami pohybového ústrojí, 300 tisíc sluchově postižených, z nich 15 tisíc zcela hluchých. Ostatní typy zdravotních postižení do působnosti zákona nespadají, proto je zde nezmiňuji. Z uvedeného výčtu je patrné, že se zákon nějakým způsobem dotýká více než 900 tisíc zdravotně postižených, přičemž někteří mohou čerpat jak příspěvek na mobilitu, tak příspěvek na kompenzační pomůcky, někteří pouze izolovaně na jeden z těchto typů příspěvku. K významnému omezení možnosti zdravotně postižených osob čerpat příspěvek na kompenzační pomůcky a příspěvek na mobilitu došlo v letech 2010 až 2012 v důsledku rozsáhlých legislativních změn vyvolaných tehdejší potřebu radikálně snížit výdaje státního rozpočtu v době ekonomické krize. V rámci těchto změn bylo provedeno vícero zásahů do předchozí koncepce. Nešlo jenom o změnu zákona, ale došlo také k významným změnám podzákonných norem. Konkrétně byl mimo jiné podstatně zúžen sortiment pomůcek, na které mohl být poskytnut příspěvek, u tělesně postižených ze 16 na 9, u sluchově postižených z 18 na 9, tedy na polovinu, a u osob se zrakovým postižením z 20 na 17 položek. Zhoršení bylo také způsobeno změnou indikací pro poskytování příspěvků, což se bohužel dotklo zejména osob s těžkým tělesným postižením. Výrazným způsobem byl také v letech 2010 až 2012 změněn příspěvek pro zdravotně postižené směrem k mobilitě. Byl zrušen příspěvek na provoz motorového vozidla a nahrazen příspěvkem na mobilitu, který ale poskytuje zdravotně postiženým výrazně nižší částky měsíčně, a to za situace, kdy se ceny pohonných hmot zvýšily o třetinu. Došlo i k dalším restriktivním zásahům směrem k možnosti čerpání příspěvku na kompenzační pomůcky.
S tím, že by se mělo vytvořit 600 pracovních míst a z toho zhruba 120 míst pro vysokoškoláky. Tak si porovnejte efektivitu takového opatření. Můžeme to udělat. Tento návrh má podporu celého trhu, všech profesních organizací a věřím, že najde podporu i mezi námi.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi jako navrhovateli. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Miroslava Kalouska, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Pro případ, že někteří z vás by ho nečetli, tak prosím, abychom si ho spolu se sebou probrali, protože obdivuji vládu v jejím optimismu, že se domnívá, že co poslanec, to blbec. Kdyby se domnívala cokoliv jiného, tak by to přece jenom musela formulovat poněkud jinak. Stanovisko je nesouhlasné, což mě nepopuzuje, protože se jedná o poslanecký návrh, který mění daň, ale jsou tam pak uvedeny tři důvody, z nichž si troufnu říct, že všechny jsou legrační.